Buď je perfektní zákon, nebo je to paskvil a zmetek. Já znám jenom dva typy. Vítám, že jsem slyšel, že je tady nějaká pracovní komise. Vítám, že do ní má být zapojena i snad opozice, co mám nejnovější informace, a že bychom se na to mohli společně trošku podívat. Tuhle komedii, která tady prostě probíhá, která je skutečně špatně sehraná. Myslím, že co tady slyšíme ty argumenty, tak dokonce i ve vládní koalici už vznikají rozpory. Už ani tam se nemůžou lidé dohodnout, jak to vlastně je. To jsme tady slyšeli, že dokonce i vládní poslanci jsou překvapeni argumenty, které tady například řekl pan předseda klubu Kalousek. Takže já bych chtěl, abychom takto závažný zákon skutečně dali v perfektní formě. A znovu zdůrazňuji, když i ministr pro lidská práva, menšiny tuším, nebo legislativu sám říká, že je to relativně solidní návrh, tak aby to byl perfektní návrh.
Omlouvám se panu poslanci Stanjurovi.
Dovolte mi, abych zde řekl několik věcných poznámek nejprve z obecné roviny, poté z podrobné roviny ke služebnímu zákonu, který zde budeme projednávat nyní ve druhém čtení a možná příští týden nebo někdy úplně jindy ve čtení třetím. Nicméně dle našeho pohledu nyní projednávaný služební zákon tento problém nevyřeší, ale naopak státní správu uzavře, a to minimálně na dva roky po dobu přechodného období. Dle našeho názoru by bylo mnohem jednodušší, kdyby začal platit služební zákon z roku 2002 a pouze se upravil na základě změn zákonů do současné doby. Karty jsou tedy vyloženy a můžeme začít hrát, dámy a pánové. Tato hra, jak už jsem řekl, začala s prezidentem Milošem Zemanem a jeho podmínkou, která byla splněna právě v lednu letošního roku, když jsme tady projednávali tento návrh zákona v prvém čtení.
Pane poslanče, já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale poprosím kolegy, aby se ztišili, protože i v takto malém počtu velmi ruší.
Proč tedy falešné? Zákon z roku 2002 začal částečně platit, ale nezačal nikdy platit na ústřední orgány státní správy. To je nesporný fakt a to nikdo nesmaže. To by měl služební zákon skutečně zamezit. To by bylo takhle z obecného hlediska. Já jenom vaším prostřednictvím na pana kolegu Chvojku - abych nebláznil. Neschopnost řádně komunikovat s opozicí nutně povede k novelizaci, a to pravděpodobně již v příštím roce, kdy ještě poznáme, kolik je tam chyb. K tomu navíc nedokončený systém odměňování, vyčíslení, kolika úředníků se zákon přesně bude týkat, a neurčitá finanční náročnost nevěstí nic dobrého. Různé výjimky, které jsou v zákoně uvedeny, je pouze cesta do pekel. K čemu tedy služební zákon, když bude tolik výjimek? Protože pro koho on plní tu službu? Přece pro stát. Pokud je jako služba definována rovněž ochrana osobních údajů písm. Výstupem těchto institucí je služba pro stát, a stát ji rovněž po nich poptává. Jak už jsem řekl, nejvyšší spor osobně vidím u Národního bezpečnostního úřadu. Tento úřad je totiž veden jako ústřední orgán státní správy v kompetenčním zákoně. V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: číslo 9 - Národní bezpečnostní úřad. Z tohoto důvodu je NBÚ v rozporu, když je požadována výjimka ze služebního zákona. Pokud se má služební zákon vztahovat na ústřední orgány státní správy, jak už jsem řekl, musí se logicky vztahovat i na Národní bezpečnostní úřad. Pochopil bych, že by se třeba nevztahoval na předsedu tohoto úřadu, pokud se jedná o volenou funkci. j) - zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti. Nyní se vrátím ještě k Evropské unii. Neudělovat žádné výjimky. Já jsem mnohokrát jednal zejména s odborníky ze státní správy, zejména s odborníky na Karlově univerzitě a ti mi jasně říkali: nepovolovat žádné výjimky. Pokud je budeme povolovat a zejména pokud by se zákon nevztahoval na ústřední orgány státní správy, tak to opět povede k chaosu, vznikne paskvil, který nakonec povede ještě k větší destrukci státní správy, než je v současné době.
Dovolte, abych vám představil svůj pozměňovací návrh a vysvětlil důvody, které mne vedou k tomu, že ho podávám.
I opozice dobře věděla, že v případě volební výhry se ke korytu také dostane a že si ze státního rozpočtu svůj díl urve. Možná že toho na sebe naše zavedené politické strany příliš mnoho vědí. Politici pomocí dlouhodobé kampaně namířené proti úředníkům státní správy přesvědčili veřejnost, že úředníci jsou vlastně hlupáci, protože podle politiků jakákoliv soukromá firma umí jejich práci udělat lépe. Úředníci žádní hlupáci nejsou a svědčí o tom mimo jiné i fakt, že z takto decimované státní správy řada nejlepších úředníků odešla do soukromého sektoru, kde úspěšně působí. Na jejich místa byli na druhé straně dosazeni nekompetentní lidé, v podstatě kdokoliv, kdo měl správnou politickou legitimaci. Toto prorůstání politiky do státní správy se tak rozšířilo, že se politicky obsazovaly i ty nejnižší řídicí funkce. Proto došlo k degeneraci státní správy a snížení kvality její práce. Jsem s touto situací poměrně dobře seznámen, neboť jako velvyslanec jsem spolupracoval s řadou státních orgánů a byl jsem svědkem toho, že jejich výkon v posledních letech velmi prudce klesal. Každá vláda, každý stát funguje tak dobře, jak funguje jeho státní správa. A signálů, že náš stát přestává dobře fungovat, jsme měli v poslední době více než dost. Stál desítky životů a přinesl utrpení stovkám našich občanů. Náš stát musí začít opět fungovat a zákon o státní službě mu k tomu může zásadním způsobem pomoci. Rád bych konstatoval, že podle mého máme důvody k velmi mírnému optimismu. Jak už jsem řekl, naši úředníci nejsou hlupáci. Přes masakr, který politické strany ve státních úřadech prováděly, je ve státní správě dostatek schopných a spolehlivých lidí, kteří mají velký potenciál. Nyní ale je třeba tento potenciál uvolnit, zbavit se politicky dosazených, neschopných vedoucích pracovníků, vyčistit atmosféru a nechat poctivé lidi řádně pracovat. Ale v každé kanceláři lidé dobře vědí, kdo je schopný a kdo je jen politicky dosazený. Jakmile vstoupí v platnost zákon, který odstraní ochranu politických trafikantů, bude na ně vyvinut silný tlak jejich spolupracovníky, kteří se již nebudou muset bát, že je za jejich kritiku nějaký politik vyhodí z práce. Tento proces nebude ani jednoduchý ani krátký, ale je to zřetelná cesta ven z krize, ve které se česká státní správa dnes nachází. Přestože má návrh zákona mnoho chyb a s mnoha výhradami vůči němu se ztotožňuji a souhlasím, jsem si jistý, že je lepší než žádný. Proto budu hlasovat, byť se značnými výhradami, pro tento zákon.
Připraví se pan kolega Petr Bendl.
Už jsem zde vystupoval na začátku obecné rozpravy a dovolte mi, abych zde řekl ještě několik poznámek, protože k tomuto vystoupení mě vyprovokovali někteří mí předřečníci. O tom služebním zákonu a jeho historii jsem zde mluvil obšírně už před několika hodinami. Z jakého důvodu jsem podal tento pozměňovací návrh? NKÚ má totiž svoji specifiku. Já si opravdu myslím, že pro stát je službou. No přece pro stát. Z tohoto důvodu jsem podal onen pozměňovací návrh, že se zákon nebude vztahovat pouze na prezidenta a viceprezidenta NKÚ. K ČSÚ už jsem zde mluvil. Nicméně zaměstnanci se pod tento zákon budou vztahovat. Nyní ještě řeknu několik postřehů, proč se předkladatelé a potažmo i minulé vlády neinspirovali někde jinde, třeba v zahraničí.
Pane poslanče, já vás přeruším a znovu požádám Sněmovnu o klid.
Děkuji za zjednání klidu, ale pokud to někoho nezajímá, může klidně odejít. Namísto tvoření těchto věcí, co tady předvádíme.
Já vám všem, kolegyně a kolegové, děkuji za schválení těchto pozměňovacích návrhů a děkuji vám za pozornost.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, již několikrát zde zazněl odkaz na stanovisko Rekonstrukce státu. Dovolte, abych se začetla do tohoto stanoviska, protože stejně jako Evropská komise kritizuje tento návrh služebního zákona podle sněmovního tisku 71 i již zmíněná iniciativa Rekonstrukce státu. Rekonstrukce státu porovnala návrh komplexního pozměňovacího návrhu novely služebního zákona s parametry v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Komentář návrhu byl podkladem také pro kulatý stůl za účasti oponentů se zkušenostmi z veřejné správy a členů pracovní skupiny Rekonstrukce státu, který přispěl ke zformulování hodnocení pozměňovacího návrhu. Návrh bohužel neodpovídá řadě parametrů a principů obsažených v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu, jak podrobně zdůvodňujeme níže. Týká se to zejména stability a otevřenosti státní správy. Zásadní problém představuje otázka odměňování. I kdybychom optimisticky předpokládali, že ke kvalitní novelizaci skutečně dojde, dočasný model odměňování snižuje finanční ohodnocení mladých lidí s vysokoškolským vzděláním, jelikož se ruší rozpětí ve stupních a je kladen důraz pouze na senioritu. Tím bude státní správa finančně ještě méně atraktivní pro mladé lidi. Zároveň návrh prakticky uzavírá vstup do státní správy zkušeným profesionálům a odborníkům z jiných sektorů. Noví úředníci budou smět vstupovat pouze na pozici referenta a vedoucího oddělení, a to včetně bývalých úředníků, kteří odešli do evropských či mezinárodních institucí, s výjimkou Evropské komise. Vybírat se tak bude jen ze stávajících úředníků bez nového nastavení odměňování. Hrozí tak formalistická realizace těchto výběrových řízení a je ohrožena implementace. Návrh rezignuje na reformu systemizace. Ani nová systemizace není podložena žádným auditem agend ani obdobnou analýzou. - Zde bych se chtěla zastavit, protože považuji za velmi důležité se bavit také o agendách a auditu agend, protože pokud chceme schválit -
Paní poslankyně, já se omlouvám.
Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Pokud chceme schválit tento služební zákon pro úředníky státu, musíme také vědět, které činnosti a kolik úředníků vlastně potřebujeme. To je úplně základní předpoklad. Návrh nezajistí podmínky pro splnění deklarovaného cíle zvýšení efektivity výkonu státní správy, její stability a profesionality, spíše ji konzervuje. Rychlost přijímání zákona jde na úkor jeho kvality a dlouhodobé udržitelnosti. Je reálnou hrozbou, že zákon bude brzy novelizován. Návrh komplexní novely je připravován bez zapojení opozice. Takto systémová a zásadní právní norma by měla projít standardním legislativním procesem včetně věcného záměru, zhodnocení dopadu regulace a vnějšího připomínkového řízení. Chybí také finanční analýza dopadu. Návrh komplexního pozměňovacího návrhu není doprovázen změnovým zákonem, který má být teprve připraven. Pokud bude zákon schválen v navržené podobě, bude nezbytně nutné dále tento návrh novelizovat. Proto upozorňuji, neschvalujme paskvil a věnujme se řádnému projednávání, dokud je čas. Ještě jednou opakuji - Rekonstrukce státu ve shodě s oponenty došla k závěru, že tento návrh zákona v předložené podobě nemůže zajistit profesionalizaci státní správy. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Já jsem se ptal na hospodářském výboru, co jsou vlastně zač. Ono to není tak úplně jednoznačné, že to je nějaká skupina občanských sdružení. Já si myslím, že o lobbistech bychom se tady bavit neměli.
Dámy a pánové, mohli bychom se zde dalších několik hodin zabývat detaily, probírat jednotlivé paragrafy, ale dnes jsme si vyslechli zásadní připomínku Evropské komise ke služebnímu zákonu. Kvalita služebního zákona je na prvním místě. Proto mi dovolte, abych připomněla vývoj v posledních měsících a především proceduru příprav služebního zákona. V lednu jsme obdrželi poslanecký návrh novely stávajícího služebního zákona, s tím, že bylo jasné, že bude vypracován nový komplexní pozměňovací návrh. Ten jsme obdrželi koncem května v paragrafovaném znění. V červnu pak proběhlo jednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. Výbor však nepřijal žádné usnesení.
Jinými slovy, v zákoně říkáme, že se musí dodržovat zákon. Považuji to za úplně zbytečný paragraf. Tak teď jsem se až úplně ztratil a ztratil jsem logiku. Máme tu pyramidu, úplně nahoře stojí generální ředitel, a tady je v postavení náměstka řízení sekce, který je podřízený státnímu tajemníkovi, který je podřízený tomu generálnímu řediteli. Mnozí, zejména koaliční, ale i opoziční, přiznávám, poslanci říkali - on si to odvolání zasloužil, protože si dovolil podat oznámení na svou ministryni. A já s tím názorem i souhlasím. Ale chci se zeptat, jak je to v souladu s tímto navrženým zákonem. Tak si vyberte, nemůže platit obojí. A já se chci zeptat, koho vlastně ten generální ředitel bude kontrolovat. Sami zvažte, jestli je to rozumné. Týká se to 65 tisíc zaměstnanců. Tomu rozumíme, co vlastně kontroluje. f) a skončení služebního poměru postupuje státní tajemník na ministerstvu po projednání s ministrem. Co to znamená projednání s ministrem? Aby to bylo relevantní, tak asi o tom musí existovat písemný záznam. To znamená, měl by vzniknout úřední záznam. Mělo by tam být: Dne 15. července v 15.45 se dostavil státní tajemník do pracovny ministra a projednal s ním odvolání tří vedoucích oddělení. Co s tím papírem uděláme? A v tom se budou hromadit ty papíry, kdo to s ním projednal, kterého data, koho se to týkalo. Nedej bože, aby se například provedlo nějaké zvýšení efektivity a snížil se počet míst na úřadě. My se domníváme, že ten termín není zvolen šťastně. Pokud to bude nebo nebude 30. prosince, těžko může státní tajemník nebo jiný vedoucí správního úřadu zajistit od 2. ledna implementaci. To znamená konec úspor. Všimněte si, co je tam napsáno - pokud to generální ředitel nerozhodne - což on se určitě nebude chtít hádat s těmi ministry, tak to předloží k rozhodnutí vládě.
Tehdy jsme se jasně zavázali a v Ústavě to je napsáno, že zajistíme fungující státní správu. Právě to, že se to nestalo, umožnilo zejména v 90. letech rozkrádání státního majetku v době divoké privatizace. Z toho právě plyne, že politické elity již tenkrát neměly zájem vytvořit fungující státní správu. Ony ji ve své podstatě vytvořily, ale pouze pro sebe, pokud to tak vezmu, ale ne pro občany. Takže sociální demokracie se do dnešní doby vychloubá, že vytvořila první služební zákon. Ano, je to skutečně pravda. To jí nelze upřít. Jedná se o poměrně rozsáhlou materii, je i celkem kvalitní, nicméně to byla právě sociální demokracie, která jako první odložila účinnost tohoto služebního zákona, a později následovaly pravicové vlády, naposledy vláda Petra Nečase. Samozřejmě tam nepočítám vlády úřednické Jana Fischera a později Jiřího Rusnoka, k čemuž se ještě ve svém vystoupení samozřejmě vrátím. Právě poslední dvě vlády, nejprve vláda Petra Nečase a poté úřednická vláda, která byla nominována prezidentem Milošem Zemanem, připravily své verze služebního zákona. Inspirace tehdy ležela v soukromém sektoru a k tomu u zahraničních neoliberálních vlád, které vládly v tehdejší době v Evropě. Poslanecká sněmovna sama rozhodla rozpustit, a tak na projednávání tohoto návrhu zákona vůbec nedošlo. Myslím, že to bylo několik stran, ve kterých nebylo nic moc napsáno, a už nám bylo tehdy avizováno, že když to projde prvním čtením, tak vláda připraví samozřejmě komplexní pozměňovací návrh. Do toho všeho ještě vstoupila ona sama, když připravila svůj návrh služebního zákona a poslala ho do legislativního procesu, takže už tady máme několikátý služební zákon. Tento zákon, který předložila úřednická vláda Jiřího Rusnoka, byl poté z projednávání současnou vládní koalicí stažen z důvodu, že jejich návrh samozřejmě bude lepší. Nicméně rodící se vláda, jak už jsem řekl, tento návrh z projednávání stáhla. Již si myslím, že se zde stala chyba, protože ten zákon byl opravdu propracován a mohli jsme na něm stavět - namísto toho se tady předhánět, který služební zákon je lepší a který ne. Vládní koalice se rozhodla, že vytvoří k poslaneckému návrhu komplexní pozměňovací návrh. Poslanci to sami nezvládnou, ta legislativa je opravdu obsáhlá, kór u této materie, která má dopady do státní správy a má fungovat na mnoho desítek let dopředu.
Dovoluji si vám sdělit důvody, které mne k tomuto pozměňovacímu návrhu vedou. Mám za to, že tento rozdíl je nesprávný a neodůvodnitelný. Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti vznikla po sovětské okupaci v době tzv. normalizace jako výraz potřeby rozšířit represivní normalizační aparát. Je prokazatelné, že zejména první a třetí fakulta, které sloužily zcela nepokrytě a prakticky výhradně potřebám příslušníků komunistické Státní bezpečnosti, rozhodně neposkytovaly vzdělání, které by mohlo a mělo být využíváno ve státní službě demokratického právního státu. Jaké vzdělání poskytovaly tyto fakulty a čím se studenti těchto fakult zabývali, můžeme asi nejsnadněji nahlédnout z témat jejich závěrečných diplomových prací. Autor BENÝŠEK, P.: Postup a opatření orgánů StB při kontrarozvědné ochraně kulturní politiky KSČ. ČIKOŠ, J.: Systém opatření a úkoly orgánu StB při kontrarozvědné ochraně hromadných sdělovacích prostředků se zaměřením na Československý rozhlas a televizi. CHVOSTA, J.: Agenturně operativní práce studentů StB mezi stážisty a stipendisty vyjíždějícími z ČSSR do nesocialistických států. KOSOVÁ, V.: Boj orgánů StB s antisocialistickými tendencemi v Českobratrské církvi evangelické. KUBAL, M.: Taktika a úkoly orgánů StB při zamezování činnosti paralelních struktur v oblasti kultury. ŠMARDA, B.: Boj orgánů StB s antisocialistickými tendencemi projevujícími se na protestantských bohosloveckých fakultách. TUČEK, K.: Proces budování a formování vlivové agentury k působení v protestantských církvích. První je práce příslušníka StB Josefa Kulesy, která se zabývá činností antisocialistických elementů a ideodiverzních center na vysokých školách v Severočeském kraji. Navázala proto spojení s řídícím důstojníkem agentury StB na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci, kde studoval jeho syn. Agenti zjistili, do které restaurace chodí student s přáteli hrát ve společnosti karty a kam si přitom odkládá klíče. Následně se jim podařilo společnost od karet odlákat do vedlejší místnosti, klíče na chvíli odcizit a na záchodě restaurace pořídit jejich otisky. Ty pak předali do Žatce vojenské kontrarozvědce, která podle nich zhotovila kopie klíčů a mohla se vloupat do bytu studentova otce. Úžasná práce a úžasný kvalifikační předpoklad pro práci ve státní službě demokratického státu!
Děkuji panu kolegovi Marku Černochovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je to služba a já bych si hrozně moc nepřál, aby v našem státě vládl nikým nevolený úředník. O tom, že se tedy bavíme ve druhém čtení, nemůže být vůbec řeč, protože ten materiál, který máme před sebou, je zcela nový materiál. Z tohoto pohledu nechápu ani ten spěch, protože takovou jakousi mantrou celého včerejšího dne bylo obhajování, proč zákon musí být schválen tak rychle, protože bychom údajně přišli o čerpání evropských dotací. Já myslím, že v průběhu dnešní debaty bylo zcela jasně vyvráceno, že tomu tak není, a nechci zpochybňovat, kdo lže anebo nelže, ale dnes už je jisté, že Evropská komise žádný takový nárok jednoznačně na případné čerpání dotací neklade. Je to zřízení 40 pracovních míst, úřad, který je naprosto zbytečný. Je to další byrokratický prvek ve státní správě, který bude zatěžovat nejenom občany, úředníky, ale taky státní rozpočet. A to je přesně proti duchu, ke kterému se všichni hlásíme, abychom státní správu zjednodušovali a také zefektivňovali. Jinak ta debata o efektivnosti státní správy by byla určitě rozsáhlá. To je první věc - generální ředitelství v žádném případě. Druhá věc, která je velmi na pováženou, a věřím tomu, že se na ní shodneme, je to, že ten systém, tak jak je navržen, není de facto prostupný. Chybí tady možnost, aby přicházeli do státní správy profesionálové z jiných oborů, akademici, čerství absolventi vysokých škol. A abych se přiřadil do celé řady otázek, které vznesl kolega Zbyněk Stanjura, tak snad jednu. Další poznámečky si nechám, protože myslím, že k tomu ještě bude dostatek prostoru.
Děkuji panu kolegovi Beznoskovi.
Děkuji, pane předsedající.